Lékařská péče je totiž z pojmu sociálního zabezpečení výslovně vyňata. To je zcela v kompetenci jednotlivých členských států.
To si myslím, že rozhodně není dobré pro věřitele, ale bohužel ani pro manžele dlužníků, kteří způsobují dluhy i svému blízkému. Myslím si, že také má smysl debatovat v této souvislosti o zřízení registru, ve kterém by bylo možné dohledat zúžení společného jmění manželů, ať už je zúženo soudním rozhodnutím, anebo například notářským zápisem. Podle mého názoru stojí za debatu i způsob provedení exekuce, a to ať už se týká možnosti získat prostředky z účtu druhého manžela, což já považuji za velmi problematické, tak vypořádání společného jmění například při prodeji nemovitosti. Děkuji za pozornost.
Děkuji vám, pane poslanče. S přednostním právem pan zpravodaj.
Nepochybně ano. Ale když jsme hovořili i u některých našich kolegů u předchozích návrhů o legislativních zmetcích, tak tento pojem nechci použít na tuto novelu, nicméně je to návrh, který není zdařilý, to je nepochybné. Ostatně, pokud návrh zákona pouze škrtá, tak jen velmi výjimečně asi přinese novou kvalitu do našeho právního řádu.
Děkuji panu zpravodaji. S faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Marek Černoch.
Víme všichni dobře, že nikdy není nic dokonalé a asi nikdy ani nebude nic dokonalé. Vždycky budou lidé, kteří budou hledat cestičky, jak z toho nějakým způsobem uniknout, ale musím říci, že jsem rád, protože beru řešení exekučního řádu jako takové své dítě, ačkoliv nejsem předkladatelem nebo spolupředkladatelem této novely, tak jsem rád, že se v tom něco dělá, a rád bych vás požádal, abyste tuto novelu propustili do druhého čtení, kde by se na ní dalo pracovat.
Děkuji, pane poslanče. Pokud tomu tak není, tak rozpravu končím. Zeptám se na závěrečná slova.
Zahajuji o tomto návrhu hlasování. Kdo je pro zkrácení lhůty na 24 hodin, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti? Konstatuji, že tento návrh byl přikázán výboru pro životní prostředí a lhůta byla zkrácena na 24 hodin. Děkuji panu senátorovi i paní zpravodajce a končím první čtení tohoto zákona.
Tenkrát, jestli si pamatujete, toho byly plné noviny, že jenom poslanci zasedli do lavic, a už zvyšují daňovou zátěž jak pro podnikatele, tak pro fyzické osoby. Jak si jistě všichni zde přítomní umí dobře představit, cena pozemku pod bytem tvoří 15 % až 30 % ceny stavby. Hlavním důsledkem změny tedy je a bude růst cen nových staveb, protože se jejich cena musí vyšplhat o daň. Jen u nejmenších bytů to může znamenat zdražení řádově o desítky tisíc korun. Výše popsané změny mají značně negativní dopad na trh s novými stavbami a zcela jistě i na developerský a stavební sektor jako celek. Z výše uvedených důvodů předkládáme návrh, který opět osvobozuje pozemky pod novými stavbami od daně z přidané hodnoty, a to zrušením pětileté lhůty, po jejímž uplynutí je možné osvobození od daně využít. Cílem je snížení daňového břemene při nákupu nových bytů a staveb a podpora vlastnického bydlení. Nezanedbatelný je pozitivní vliv našeho návrhu na stavební sektor jako důležitou část české ekonomiky. Dle našeho hlubokého přesvědčení české hospodářství již neunese další zvyšování daní. Nelze neustále brát nové a nové peníze z ekonomiky a látat s jejich pomocí díry ve státním rozpočtu. Máme-li zde dnes schodkový rozpočet, je tomu tak v prvé řadě proto, že politici a úředníci nedokázali efektivně hospodařit s penězi, které doposud od občanů vybrali.
Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení, pan poslanec Václav Votava.
Nechci zpochybňovat to, že stávající úprava, tak jak je v současné době, může vést k růstu, nebo vede k růstu cen nových staveb. Opravdu je to velice legislativně špatný návrh a nelze s ním dále pracovat.
Děkuji panu zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu, do které se přihlásil nejprve s faktickou poznámkou pan poslanec Klaška.
Toto dodání musí být zdaněno. Potom bych také chtěl upozornit na legislativně technické chyby tohoto návrhu.
Dobrý den všem. Zároveň výbor zmocňuje zpravodajku výboru, abych se stanoviskem výboru seznámila schůzi Poslanecké sněmovny a ve spolupráci s legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny provedla příslušné legislativně technické úpravy. Děkuji vám za pozornost.
Otevírám podrobnou rozpravu. Otevírám bod číslo 2, což je
Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych uvedl vládní návrh zákona, kterým se mění zákon o pobytu cizinců na území České republiky, zákon o zaměstnanosti a další související zákony. Na základě této směrnice mají členské státy Evropské unie umožnit státním příslušníkům třetích zemí, kteří do členského státu cestují za účelem zaměstnání, získat jediné povolení opravňující k pobytu i práci. Do českého právního řádu se tak navrhuje implementovat institut tzv. zaměstnanecké karty, která má být právě takovým povolením. Zaměstnaneckou kartu bude vydávat Ministerstvo vnitra, a to výhradně na pracovní místa uvedená v evidenci volných pracovních míst obsaditelných držiteli zaměstnanecké karty. Návrh zákona byl přikázán k projednání výboru pro bezpečnost, výboru pro zdravotnictví, výboru pro sociální politiku a petičnímu výboru. Všechny tyto výbory doporučuji Poslanecké sněmovně, aby s vládním návrhem zákona vyslovila souhlas. K pozměňovacímu návrhu obsaženému v usnesení výboru pro sociální politiku nemá Ministerstvo vnitra výhrady. To je úvodem vše. Děkuji vám za pozornost.
Nyní tedy postupně prosím zpravodaje jednotlivých výborů, aby se ujali slova. Prvním bude pan poslanec Klučka, který je zpravodajem výboru pro bezpečnost.
za druhé pověřuje předsedu výboru Romana Váňu, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny; za třetí zmocňuje zpravodaje výboru, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky - což jsem právě učinil.
Děkuji, pane zpravodaji, splnil jste svůj úkol výborně. Prosím pana poslance Opálku, aby se ujal slova.
Děkuji, pane předsedo. Náš doplněk se týká dvou zákonů, a to zákona o pobytu cizinců a zákona o zaměstnanost. Toť vše.
Děkuji. Nyní paní zpravodajka výboru pro zdravotnictví, paní poslankyně Soňa Marková.
Vážený pane předsedo, vážená vládo, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych se jako zpravodajka výboru pro zdravotnictví vyjádřila k tomuto návrhu zákona.
Já se nedomnívám, že by tento dílčí poslanecký návrh problém dobře odstranil a řešil. I ten se už u nás v legislativním odboru zpracovává.
Děkuji vám, pane poslanče. Dalším do diskuse je přihlášen pan poslanec Jeroným Tejc.
Podle mého názoru jen řeší důsledky přijetí nového občanského zákoníku a navazujících předpisů. Není to dobré. Je to samozřejmě otázka posouzení každého z nás, každý zažívá jiné životní situace. Myslím si, že pokud dluh vznikne před manželstvím, není jediný důvod, aby za něj odpovídal druhý manžel. Myslím si, že takových případů je řada. Myslím si, že v takovém případě není ani správné, aby bylo možné postihnout jeho účet.
Na dnešní odpoledne máme pevně zařazený bod číslo
Tento zákon ležel jak na vládě, tak už kdysi v této budově Poslanecké sněmovny. Znovu opakuji, je to vyjednáno s Ministerstvem životního prostředí i s výborem pro životní prostředí. Své kolegy jsem na to upozorňovala na poslední schůzi, že tento problém máme. Zároveň pevně doufám, že už mě nic takového podobného nepotká, protože si uvědomuji, že to není standardní proces a měli bychom ho využívat pouze v individuálních případech.
Otevírám obecnou rozpravu, do které v tuto chvíli neeviduji žádnou přihlášku. Děkuji, eviduji tuto vaši žádost. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro životní prostředí. Zahajuji hlasování o přikázání tohoto návrhu zákona výboru pro životní prostředí. Kdo je proti? Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání hospodářskému výboru. Děkuji panu poslanci Milanu Urbanovi. Otevírám obecnou rozpravu, do které se přihlásil jako první pan poslanec Ivan Adamec.
Dámy a pánové, já se pokusím být stručný. Protože jsem zaregistroval, že je tady snaha podat další pozměňovací návrhy, které se týkají úlevy na zaknihování akcií, tak jsem se o to začal zajímat trochu víc a začal jsem se zajímat, jaký je rozdíl mezi akcií na jméno a akcií zaknihovanou. Když je zaknihovaná v rejstříku, tak je to správce rejstříku. To je moje otázka na možná tady pana ministra. Děkuji za pozornost.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Na hospodářském výboru, když jsme o tom diskutovali, tak tam byla taková ta linka, nakolik tu tematiku otevírat doširoka a nakolik se zabývat jenom technickými aspekty. My se proto zabýváme pouze městy a obcemi a jejich stoprocentními společnostmi.
Děkuji panu poslanci Novotnému.
Dobré odpoledne, vážený pane předsedající, dámy a pánové. Druhý pozměňovací návrh, který byl motivován především v tom, aby se ulehčila situace zemědělským akciovým společnostem, týkající se povinnosti zaknihovávat jejich akcie, akceptován nebyl. Je mi to líto a doufám, že v zájmu minimálně 780 akciových společností zemědělského typu budeme o tomto návrhu v budoucnosti ještě hovořit.
S další faktickou poznámkou pan poslanec Petr Bendl.
Vážená vládo, já bych chtěl upozornit na dvě záležitosti. Jedna se týká podpory výkupu elektrické energie bioplynových stanic.
Dámy a pánové, padlo tady několik návrhů. Nechtěl jsem zpochybnit snahu poslanců o to zařadit nebo dostat do zákona to, co tam v současné době chybí.
Máme zde návrh na zamítnutí předloženého návrhu. V tom případě budeme hlasovat. Kdo souhlasí se zamítnutím předloženého návrhu? V tom případě dávám znovu hlasovat. Kdo je pro zamítnutí předloženého návrhu? Kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Poprosím vás, pane navrhovateli, abyste promluvil.
Tato úprava však dle našeho názoru vykazuje několik teoretických a praktických úskalí. Současná procesní úprava pak fakticky vytváří z manželství neomezený ručitelský závazek. Právo věřitele domáhat se uspokojení své pohledávky považujeme za významné, nelze jej však absolutizovat. K tomu je třeba dodat, že právní úprava platná do konce roku 2012 a navrhovaná úprava umožňuje výkon rozhodnutí z majetku, který je součástí společného jmění, což ovšem musí být osvědčeno nebo alespoň rozumně předpokládáno stejně jako v případě majetku povinného. Vážení kolegové, prosím vás o podporu tohoto návrhu a prosím o postoupení tohoto návrhu do druhého čtení.
Děkuji, pane navrhovateli. Nyní bych poprosil pana zpravodaje Stanislava Polčáka, aby promluvil k danému návrhu.
Totéž se týká vody, vodného a stočného. Dnes je to v kompetenci několika různých ministerstev - financí, zemědělství, možná že tam bude nějaká kompetence Ministerstva pro místní rozvoj, ale také je tam alternativa.
Děkuji panu zpravodaji. Mám tu dvě faktické poznámky.
Tak když už to pan kolega Milan Urban otevřel, tak prostě Ministerstvo dopravy dneska není regulátor, já myslím, že to tak prostě není, že jestli někdo přiděluje časy a kapacitu, je to někdo jiný. Na druhé straně říkáme pouze stoprocentní. V okamžiku, kdy tam je jiný vlastník nebo spoluvlastník, tak nám nestačí majorita veřejného sektoru, chceme, aby to pak platilo i pro takovou společnost.
Jako další je do rozpravy připraven pan poslanec Urban.
To je jedna věc. Co se týká podpory bioplynu, kterou zvedl pan poslanec Bendl, toto není předmětem této novely. Vrátíme se k tomu v novele velké. Ale já si nedovedu představit jakoukoliv masivní podporu kromě nějakých malých stanic pro drobné zemědělce jako podporu malého a středního podnikání. Regulace dopravy zatím není definitivně uzavřena v rámci vnitrokoaličních debat. Děkuji za pozornost.
Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Takže proto jsem to řekl a rád bych na to znal odpověď, protože chtěl bych znát vlastníka toho rejstříku.
Nikoho dalšího s faktickou poznámkou ani řádně do rozpravy nemám, takže se táži, jestli chce ještě někdo vystoupit. Není tomu tak.
Částečně to tady zaznělo. A v tomto případě to je zajištěno.
Projednávaný tisk rovněž vychází z tisku č. 915 z předchozího volebního období. Zároveň doporučuje ke zvážení podstatným způsobem rozšířit okruh trestných činů, jichž se právnická osoba může dopustit, včetně tedy rozšíření o trestný čin lichvy.
Musíme implementovat to, co nám evropské směrnice ukládají. Teď je to přesně naopak.
Děkuji vám, paní ministryně. Takže pane poslanče, pojďte.
Děkuji pěkně.
Prosím.
To je systém, který se měl změnit již v minulosti. Tento návrh má pozitiva, kdy snižuje ony poplatky a náklady pro dlužníky. Má bohužel i negativa. O jednom tady hovořil pan poslanec Pleticha a je to samozřejmě spojeno s tím, že nejen ten, kdo žaluje, dostává náhradu nákladů řízení, ale ten, který je žalovaný, také. Jak říkám, návrh určitě není dokonalý, na druhé straně je opravitelný. Vždy se musí hledat nějaký kompromis.
Doposud je to tak - náklady řízení nechme stranou. Říká se obrácený příměr: nebudou přiznávány náklady právního zastoupení, pokud si to okolnosti případu nevyžadují. Dnes máte podle občanského soudního řádu nárok na náhradu nákladů řízení. Nikdo to v reálu nedělá, protože je to tak složité, že to je neproveditelné.
Není až tak velký problém získávat v České republice státní občanství. Chtěl bych připomenout, že v okamžiku, kdy se zamýšlíme i nad tím, jak vypadá naše demokracie ve srovnání s tím, co jsme mohli mít, kdybychom byli stále pod vlivem Ruska nebo Sovětského svazu, že celá řada lidí musela v těch těžkých dobách odcházet do lepších zemí.
Dalším přihlášeným do rozpravy je pan poslanec Martin Komárek.
Náš zákon o cizincích, kde zdaleka neplatí, že se nabírají lidé na místa, pro která nejsou čeští občané k dispozici. Sám s tím mám dlouholeté zkušenosti, jak to funguje, protože se v této oblasti pohybuji. Naší prioritou je podpora českých rodin s dětmi, aby ony měly děti, abychom zachovali český a moravský a slezský charakter České republiky - to musí být prioritou!
Je to asi hodina. Podstata věci je, pokud odhlédneme od tohoto folkloru, ve zneužívání. Milí přátelé, dámy a pánové, patrně jste všichni zažili ve volební kampani to co já. Jeden z největších problémů, které mají naši voliči, je to, že jsou zneužívány sociální dávky, případně podpory v nezaměstnanosti českými občany. Všichni to víme. Všichni víme, že stát v tomto selhává. Pojďme to udělat tak, aby nebylo možno zneužívat sociálních dávek a podpor v nezaměstnanosti jak lidmi, kteří se narodili náhodou v Čechách nebo na Moravě, tak lidmi, kteří se narodili na Ukrajině nebo v Kamerunu, tak lidmi, kteří se narodili v Rumunsku nebo v Bulharsku, a všechno bude v pořádku. Za debatu podle mě stojí to, jak zabránit zneužívání dávek a výhod cizinci i našinci.
Prosím, pane poslanče.
Sociální dávky jsou výhodné především pro ty zaměstnavatele, kteří zaměstnávají tyto lidi v šedé ekonomice, vyplácejí je částečně na ruku a stát jim dorovnává, aby neumřeli někde pod mostem hlady. Prosím vás, více tento sociální systém zneužívají ti zaměstnavatelé, kteří mají na úkor státního rozpočtu zisky a odvádějí nízké daně.
Děkuji, pane poslanče.
Děkuji, paní předsedající. Dámy a pánové, já skutečně jenom na okraj. Zahraniční politika snad ještě víc než domácí svádí k takovému nadužívání až řekl bych zneužívání a někdy to hraničí až s báchorkami. Srovnávejme srovnatelné, jsou v tom podstatné rozdíly. A prosím, na ty rozdíly není dobré zapomínat. Chci jenom říct to, co patrně víte. U nás existují samozřejmě standardní bezpečnostní mechanismy v zájmu obrany státu a pak také existují standardní alianční mechanismy. Zároveň ale bych chtěl všechny ujistit, že článek číslo 5 nikdo nezrušil... A budu korektní a skončím.
Já bych rád řekl, že já jsem tady v této sněmovně měl velký projev, když se projednávalo Kosovo. A tvrdil jsem, že je to chyba. Kdo si tady něco lže do kapsy? Protože se to stalo nám, tak se to může stát i jiným? Já s tím nesouhlasím neustále, říkám svému kolegovi Jardovi Foldynovi. A vždycky říkám, že tento princip je zhoubný. A tento názor neměním! Já mám názor stejný! Ale protože někomu chcípla koza, tak já mám říkat, aby těm chcípla koza taky? Co to je za uvažování, ptám se! Takhle nesmíme uvažovat! To znamená, já tvrdím, že můj názor je konzistentní, a já na něm trvám neustále! Stejně tak říkám, když tady vystoupil Vojtěch Filip.